Děkuji a zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Prosím další. A konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. A táži se tedy pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Ano, máte slovo, pane ministře.
Bylo to právě téma digitální ekonomiky, provázanost s daňovou problematikou, které bylo pro naši tehdejší vládu naprosto zásadní. Právě proto se nám podařilo stát se velmi často i lídry v debatách o této problematice, a to v kontextu celé Evropské unie. Značnou částí návrhu je rozšíření aktuálně platného rámce mezinárodní automatické výměny informací v oblasti digitálních ekonomik. Jedním z jejich cílů je zmodernizovat, zefektivnit, zjednodušit mezinárodní spolupráci mezi státy. Správce daně v České republice tedy bude díky této novele pravidelně získávat informace o jednotlivých prodejcích, kteří na těchto platformách získávají příjmy z poskytnutí služby nebo prodeje zboží, z pronájmu nebo jiného poskytnutí nemovitosti nebo například dopravních prostředků. Vítám tuto novelu. Pomáhá nám přesně tam, kde jsme to považovali vždycky a považujeme jako hnutí ANO za důležité. Je to právě sektor efektivního výběru daní a digitalizace státní správy. Nadále se nesmí stávat, že se vyplatí nepřiznávat opravdovou výši příjmu. Je to právě sektor digitálních ekonomik, platforem zajišťujících různé nákupy, výpůjčky či pronájmy, se kterými je nutné držet krok. Jsou to právě informace o platformách, které fungují nejen v České republice, kterých je nedostatek. Nedostatkem trpí jak Česká republika, tak samotná Evropská unie.
A nyní mi dovolte zdůvodnit své dva pozměňovací návrhy, které jsem podával k tomuto návrhu zákona. Spotřebitel pochopitelně má zájem nakoupit za co nejlepší cenu, což vede i maloobchodního prodejce k nákupu zboží za minimální ceny, aniž by se vzdal motivace prodávat s co nejvyšší marží. S ohledem na to, že maloobchod má na trhu rozhodující postavení, není mnohdy motivován respektovat vynaložené náklady na výrobek a z pozice svého postavení vyžaduje dodávky zboží za cenu, která ani neodpovídá vynaloženým výrobním nákladům. Se zřetelem k tomu, že nejde o komparativně neobvyklý problém, většina členských zemí Evropské unie, které odpovídající regulací již disponují, cílí na ochranu výrobců i zpracovatelů a v této souvislosti stanovují limitní průměrné náklady na výrobu jednotlivých druhů potravin, pod které nemůže maloobchod nakupovat. Profesní svazy podle skutečných výrobních nákladů v jednotlivých podnicích vyčíslí průměrné náklady jednotlivých komodit rostlinné i živočišné produkce a zpracovatelské svazy vyčíslí podle jednotlivých druhů zboží konečné náklady podle jednotlivých skladových položek. Dále třeba ve Francii se k nákladům připočte 20% marže reprezentující přiměřený zisk a náklady na logistiku, přičemž výslednou cenu je maloobchod povinen akceptovat při nákupu zboží od prvovýroby a následně i od zpracovatelů. V případě České republiky by se mohlo uvažovat, že ceny prvovýrobců a zpracovatelů by odsouhlasoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací a kontrolu nad nimi by vykonával Státní zemědělský a intervenční fond. Tlak maloobchodu na nižší ceny, než jsou skutečné náklady, postupně totiž likviduje domácí zemědělskou produkci a zpracovatelský průmysl, které jsou postupně nahrazovány vysoce dotovanými potravinami z dovozu, a to jen v případě, že je jich v zahraničí dostatek. Tento pozměňovací návrh cílí právě na tuto praxi, aby tedy dodavatel nebyl nucen prodávat za ceny nižší, než jsou jeho náklady. Co se týče druhého pozměňovacího návrhu, který se týká, jak už jsem nastínil, podnákupních cen, jedná se zde o prodej výrobků v maloobchodě za cenu nižší, než za kterou byly nakoupeny. Klíčovou podmínkou pro existenci vyvážených vztahů je zákaz uplatňování podnákupních cen v maloobchodním prodeji. Zejména v případě potravinářského zboží tím stát přichází až o desítky miliard korun na DPH. Finanční kontroly v České republice na každém výrobním a zpracovatelském podniku se zaměřují vždy na cenu nákupu konkrétního výrobku a cenu jeho prodeje. Pokud se stane, že prodej je u konkrétního výrobku, tedy skladové položky, nižší než nákup, je každý halíř dodaněn. U maloobchodního prodeje, zejména ve velkých maloobchodních prodejnách, není však tento postup uplatňován. Není přitom jasné, z jakého důvodu se uvedený systém uplatňuje u podnikové a zpracovatelské sféry, a nikoliv u maloobchodního prodeje. Předem děkuji za pochopení a za podporu těchto důležitých změn.
A nyní prosím, pane poslanče, můžete se ujmout slova.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Takže sněmovní dokument 1167 dopřesňuje vymezení pojmu významná tržní síla. Často se stávalo například u dodavatelů jablek nebo jiných surovin, potravin, že byli nuceni předem dodávat zboží v předem určených přepravkách za nevýhodné ceny, a tím samozřejmě docházelo k navýšení jejich nákladů a tlaku na nízké výkupní ceny.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážené kolegové, dovolte mi, abych jen stručně připomněl, co zde již zaznělo v prvém a druhém čtení. Důvodem předložení návrhu zákona je povinnost adaptovat náš právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. dubna o vstupu a dovozu kulturních statků, jehož cílem je ochrana celistvosti kulturního dědictví v zemích jeho původu. Současně určuje pravidla pro bezpečné uchování a ochranu takového předmětu, jeho přezkoumání určenou odbornou příspěvkovou organizací až po případné rozhodnutí o jeho zabavení a následné vrácení do země původu, což je hlavním cílem. Ke zpoždění došlo především v důsledku nedokončení legislativního procesu minulou Poslaneckou sněmovnou.
Tímto tedy rozpravu končím. A prosím tedy zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Vážený pane předsedající, vzhledem k tomu, že nebyly načteny žádné pozměňovací návrhy, požádám vás, abyste nechal hlasovat o zákonu jako celku.
A já tímto zahajuji hlasování. Kdo je pro? A výsledek je: přijato. Pokud má zájem vystoupit pan navrhovatel, prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jen velmi stručný úvod.
Jedu přesně podle not, které zde mám, ale nerad bych vás o to připravil.
Vlastně se tady mění dva základní zákony, zákon o ochraně spotřebitele na straně jedné a občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. telegraficky to jenom projedu. Zvyšuje se ochrana spotřebitele v on-line prostředí tak, aby on poznal, jaký je rozdíl, když je tam nějaká nabídka, která je reklamou, nebo vyjde z vyhledávače na základě reklamy, anebo vyjde na základě parametrů, které on zadal. S tím souvisí zákaz falešných recenzí.
Stanovisko ústavně-právního výboru: nedoporučuje.
Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Návrh byl zamítnut.
Stanovisko ústavně-právního výboru: doporučuje.
A já jsem zahájila hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat.
Pozměňovací návrh F, který byl načten celý na plénu, to znamená, ne v systému.
Já jsem zahájila hlasování. Kdo je pro tento návrh? Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Zahájila jsem hlasování. Prosím, ujměte se slova.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Logicky teď jsme - včera jsme ukončili druhé čtení. Nebyl v tom žádný úmysl, prostě z časového hlediska to sladit úplně nešlo. Opět to bylo zhruba o dva týdny později, než jsme odeslali návrh novely do státního rozpočtu. To je vlastně důvod té druhé části, té fiskálně vyšší části. Někdy reagujete se zpožděním a přidáváte tam další a další věci.
Taková je dneska realita! Vy jste nás dostali úplně do kleští. Nelžete, to není evropské řešení! Vy mluvíte o unijním řešení, protože Evropská unie není Evropa a Evropa není Unie. Takže opravdu já si myslím, že tenhleten služební zákon, který tady předvádíte, to je, znovu říkám, pro SPD absolutně nepřijatelný zákon. My jsme absolutně proti tomu, aby si vládní koalice, vy si tady teď dneska prohlasujete přes náš odpor, že budete moct přijímat neomezený počet náměstků na ministerstva z řad vašich spolustraníků. Je to šílený návrh, šílený návrh, a já myslím, že to občané musí slyšet, proto to tady raději několikrát opakuji, co vaše vláda předvádí. Děkuju za pozornost a znovu říkám: my zásadně nesouhlasíme, budeme hlasovat proti a budeme o tom mluvit i do budoucna, jakým způsobem vy se chováte vůči občanům.
Ještě v mezičase načtu došlou omluvu. Omlouvá se pan poslanec Aleš Dufek od 12 hodin z pracovních důvodů a paní poslankyně Lucie Šafránková od 12 hodin z pracovních důvodů. A prosím, vaše dvě minuty, pane ministře.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, Tomio Okamura znovu vylíčil obraz České republiky jako zbídačelé země. Česká republika ale naštěstí zbídačelou zemí není. Je to možné snadno doložit a taková je skutečně realita. To je klíčový důvod pro změnu zákona o státní službě a jsem přesvědčený, že to je jeden z podstatných kroků, jak zlepšit podmínky na úřadech, jak na úrovni státní správy, na orgánech ústředních, tak samozřejmě i v dalších důležitých místech.
Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, paní předsedající. No, já nebudu pokračovat v těch nesmyslech a nepravdách, jak tady bylo řečeno, a myslím si, že to jsou pravdy. Tento zákon nebyl v řádném legislativním plánu prací ani Ministerstva vnitra, ani vláda ho neměla v řádném legislativním plánu prací. V tomto případě to takto není, takže není důvod, aby tento zákon byl hnán tímto tempem a touto rychlostí. To, že neprošel řádným legislativním procesem, je velice smutné, protože tento zákon, jak již tady mí předřečníci řekli, byl sepsán na Ministerstvu vnitra, takže úředníci Ministerstva vnitra na tomto zákoně dělali. Ty peníze se někde budou muset sebrat. Včera se rozebíral - nebo včera jsme tady probírali - státní rozpočet a mě by zajímalo, jestli státní rozpočet na to pamatuje, jestli pamatuje na to, kolik to bude stát. Tak si připomeneme, kolik to bude stát. Jestliže lidé, kteří jsou současně na těchto postech, budou z těchto míst v uvozovkách vyhozeni, protože budou přesoutěženi, tak se nám dostávají do bazénu. A vrátím se zpátky k tomu, že Ministerstvo vnitra tento zákon dalo na pár hodin do mezirezortního připomínkového řízení. A jelikož zákon umožňuje to, že poslanec, když předkládá, nebo skupina poslanců, když předkládá, nemusí mít studii dopadu, tak prostě není. Desítky organizací, jejichž slovo se dnes při tvorbě zákonů nebere v potaz, budou nyní mít možnost se otevřeně vyjádřit k legislativě a tím se spolupodílet na její tvorbě. Pro občana bude zásadní, že ve finální zprávě najde veškeré návrhy a vyjádření relevantních organizací.
Kdo je pro vyřazení tohoto pozměňovacího návrhu? Jedná se o hlasování 130, přihlášeno bylo 132, pro bylo 125, proti nikdo. A nyní můžeme...
Stanovisko hospodářského výboru je, že doporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování 131, přihlášeno 132, pro bylo 125, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Výsledek: přijato. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Děkuji za spolupráci.
Přečtu ještě pět omluv a poté musíme prosím ještě hlasovat o návrhu na vyřazení zbývajících bodů. Ale předtím ještě přečtu omluvy. Zahajuji tedy hlasování o vyřazení zbývajících bodů. Výsledek: přijato. A tímto jsme vyčerpali schválený program 35. schůze Poslanecké sněmovny a já tímto schůzi končím.
Já se ještě na závěr musím vyjádřit k tomu, kde je podstata problému energetické krize. Každý den tady slyšíme, že za to může Putin a válka na Ukrajině. Ano, válka na Ukrajině určitě energetickou krizi akcelerovala. Ale tím původcem je Evropská komise, Evropská unie a její zelená ideologie - Green Deal. Protože se zavírají i poslední tři německé jaderné elektrárny, bude ještě méně energie na trhu. A jak já říkám, je úplně jedno, jestli se jedná o energii, nebo brambory, když je něčeho málo, tak se stane co? Prostě se zvedne jejich cena. A tak to bohužel bude i v budoucnu, z čehož já žádnou radost nemám, protože se stane to, že energetická krize bude prostě bohužel v Evropě pokračovat, my budeme řešit její důsledky, budeme to látat ze státního rozpočtu na úkor nás a dalších generací a to je podle mě velmi špatné řešení.
Přeji pěkné odpoledne. Nyní předávám slovo vám, paní předsedkyně, Prosím.
Osm měsíců trvalo, než jsme se dostali z bodu na začátku, kdy současná pětikoalice arogantně tvrdila, že zastropování cen energií není cesta, že po tomto řešení volají jenom populisté a extremisté, do situace, kdy zde tento návrh od vládní koalice zcela reálně projednáváme. Zatímco mnozí komentátoři hovoří o našem vítězství, já to takto nevnímám. Já bych tu ještě mohla vzpomínat na výrok premiéra Fialy z 29. srpna tohoto roku, který tvrdil, že - cituji - zastropování cen na národní úrovni vlastně nejde. To však nikomu a ničemu nepomůže, protože kdo zjevně prohrává, tak jsou čeští občané. Z pohledu českých občanů, a právě jich, musím říct, že koalice se konečně rozhoupala, bohužel jako bývalá ministryně financí jsem zcela konsternována samotným provedením. Ale dovolte, abych se vyjádřila k tomu postupně. Náklady cenového stropu budou dle důvodové zprávy v maximální výši 130 miliard korun. V prvé řadě vůbec netuším, jak k těmto 130 miliardám korun ministři Stanjura a Síkela vůbec přišli. - předpokládané hospodářské a finanční dosahy navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Budu citovat - cituji z důvodové zprávy: Navrhovaná právní úprava bude mít dopad na státní rozpočet. - Dobře, to je sice pravdivá informace, ale myslím, že je zcela zřejmá. Podle odhadu Ministerstva financí bude mít toto opatření dopad do státního rozpočtu maximálně ve výši 130 miliard korun. - Dobře, to jsou sice základní informace, ale určitě bychom tady všichni očekávali podrobnější analýzu. Přece jenom 130 miliard korun je z pohledu veřejných financí zcela mimořádný zásah. Tyto výdaje se budou odvíjet od konkrétních podmínek mimořádné tržní situace a parametrů nařízení vlády vydaného podle tohoto zákona. Konec citace. Ostatní tři řádky se zabývají akceptováním požadavků na životní prostředí. Pro pořádek je však také zmíním. Já chápu, chápu jako bývalá ministryně financí, že predikovat náklady této právní úpravy na veřejné rozpočty je dnes zatíženo významným rizikem. Na druhou stranu, znovu opakuji, jako bývalá ministryně financí na tomto místě musím výrazně protestovat proti tomu, že dnes přijímáme zákon, jehož dopady na veřejné rozpočty budou ne v řádu desítek, ale nižších stovek miliard korun, a my k tomu nemáme de facto žádné podklady, žádnou relevantní analýzu. Použiji slova Národní rozpočtové rady, která včera na své tiskové konferenci varuje, že - cituji: Avizované zásahy do energetického trhu mohou po veřejné rozpočty znamenat bezprecedentní a přitom dlouhodobou zátěž. Já nechápu, proč ministři Stanjura a Síkela nepředložili zákon s různými možnostmi vývoje cen, a tím pádem i různým dopadem na veřejné rozpočty, tedy různými alternativami. Vzpomínáte si, jak volali vždycky po všech různých alternativách v době covidu? O plánu, o přesných propočtech? Jak jsem tady musela pomalu do koruny počítat, kolik budou které dotační programy? A predikovat, jak dlouho bude trvat covid? Vládní pětikoalice měla osm měsíců od doby, kdy jsme my začali požadovat zastropování ceny, na přípravu kvalitní analýzy s různými scénáři vývoje, s různými možnostmi. Oni však čekali do poslední chvíle, návrh nepřipravili a předložili zákon v podobě, která je nekvalitní. Pane nepřítomný ministře Stanjuro, ptám se, jak jste došel k těm 130 miliardám korun? Řada ekonomů předpokládá ještě výraznější dopady na veřejné rozpočty. Jsou to finanční prostředky našich daňových poplatníků a úlohou opozice je taktéž bavit se o tomto tématu. Tento dopad na veřejné rozpočty je však bezprecedentní i z důvodu pozdní reakce, mluvil o tom velice podrobně a velmi konkrétně a srozumitelně můj ctěný kolega Karel Havlíček. Samotné rozhodnutí, jak on tady vysvětlil, je totiž postavené na špatném mechanismu a přichází pozdě. A můžete si nad tím tady vtipkovat, představitelé pětikoalice, jak chcete.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 38. schůzi Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Pozvánka vám byla rozeslána v pondělí 12. září tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Miladu Voborskou a poslance Oldřicha Černého. Má někdo jiný návrh? Hlasování s pořadovým číslem 1, přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti nikdo. Než přistoupíme ke stanovení pořadu 38. schůze, tak vás nejprve požádám o ztišení, a poté udělím slovo těm, kteří jsou přihlášeni s přednostním právem. Nejprve tedy vystoupí pan poslanec Jan Jakob, po něm pan poslanec Tomio Okamura a poté se stanoviskem klubu pan poslanec Aleš Juchelka. Děkuji. A pan předseda přichází. Prosím, pane předsedo.
Děkuji moc. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme otevřeli tuto speciální mimořádnou schůzi k sociálním tématům, abychom přesvědčili své ctěné kolegy, že je to důležitá součást celého balíku pomoci našim občanům, ale i organizacím pečujícím o pacienty v nemocnicích nebo o své klienty v domovech pro seniory. Nejdříve obecně. Stropy budou díky této vládě hodně nákladné, přesto...
Požádám vás o ztišení, ať už v levé, tak i v pravé části sálu.
Stropy budou díky této vládě hodně nákladné, přesto dost vysoké, pokud tedy hovoříme o domácnostech, a nevyřeší problémy nízkopříjmových domácností, a to nejen těch, které jsou na sociálních dávkách. V důsledku sociálního smíru je potřeba tedy udělat celou řadu opatření a je škoda, že tato vláda svými opatřeními navyšuje počty lidí závislých právě na sociálních dávkách, i těch, kteří to nepotřebují, pracují, jsou aktivní, místo aby udělala opatření, která je do dávkového systému nepoženou. Teplárny startují, ano, začínáme, kolegové. Už to není v dimenzích slov, ale na řadu přicházejí činy. Jsme na to z hlediska sociálu připraveni? Jsme připraveni začít pomáhat? I proto jsme jako hnutí ANO dali několik doporučení v rámci našeho balíku 28 návrhů opatření boje s krizí, kde jsou vedle těch výsostně odborných témat i témata sociální. Nejdříve se zastavím u seniorů. Každý z nás jím jednou bude.
Prosím, nepřekřikujte se a pokračujte, pane poslanče.
Já jsem jich za poslední dobu potkal celou řadu. Říkali, jak se jim díky mimořádným valorizacím rozevírají nůžky mezi těmi nízkopříjmovými seniory a těmi vysokopříjmovými, jak se jim posmívají na sociálních sítích a jak my politici jsme mnohdy neempatičtí a říkáme: Však oni mají dost, měli několikrát za sebou zvýšený důchod, je to jediná skupina, která má své jisté. Rodiny jsou atomizované.